Já navrhuji zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.
Nyní tedy prosím pana poslance Petra Adama. Děkuji panu poslanci Adamovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Martin Lank. Děkuji panu poslanci Lankovi. Dále je přihlášen do podrobné rozpravy pan zpravodaj, pan poslanec Josef Vozdecký.
Ano, děkuji za slovo.
Posledním přihlášeným zatím do podrobné rozpravy je pan poslanec Jan Volný.
Děkuji.
Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Budeme tedy hlasovat o návrzích. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl, a tím připomněl takzvanou řádnou novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Hlavní změny, které jsou předmětem řádné novely zákona o dani z přidané hodnoty, souvisí s bojem proti daňovým únikům. V prvé řadě je třeba zmínit rozšíření systému reverse charge neboli režimu přenesení daňové povinnosti v návaznosti na dobrovolnou implementaci unijního práva. Dále změny týkající se zvláštního režimu pro investiční zlato, jejichž cílem je omezit zneužití tohoto zvláštního režimu a z toho plynoucí daňové úniky. Tato řádná novela byla v prvním čtení projednána dne 1. října 2014 na 17. schůzi Poslanecké sněmovny a přikázána k projednání rozpočtovému výboru. Zároveň byla u této řádné novely zkrácena lhůta na projednávání ve výborech o 30 dnů. Rozpočtový výbor projednal tuto řádnou novelu dne 23. října 2014 a doporučil Poslanecké sněmovně, aby tuto řádnou novelu přijala, a to ve znění tří pozměňovacích návrhů.
Děkuji za slovo. Žádné grémium samozřejmě nebylo. Je to naše práce, to je v pořádku. Na tom není nic složitého.
Vám opravdu nevadí, že vám váš předseda a ministr financí naprosto bezostyšně lže? Já si vás tady dovoluji požádat, pane předsedo, jestli byste alespoň řekl, jestli vám to vadí, nebo nevadí. Protože nám to tedy vadí! Ministr vlády tady prokazatelně lhal! Buď lhal, když se omlouval z rodinných důvodů, anebo lhal, když říkal, že tu nebyl z pracovních důvodů.
Pak vám oznámíme, jaký bude postup opozice.
Ale je to jenom můj momentální nápad. A on říká: ale to je přece v politice normální. Čemu se divíš?
Já považuji její neinvestování ve třetím programovacím období, a tedy cenu energie dodávanou a neproinvestování těch částek do plynové soustavy za věc, která poškodila vážně občany České republiky, kteří si to museli zaplatit, a nakonec ty prostředky byly vyvezeny z České republiky při snížení základního jmění této společnosti. Mrzí mě to, hovořil jsem o tom s několika ministry a považuji tedy tento krok za velmi nebezpečný do budoucna, a proto se delší dobu zabývám tím, co se stalo. Tento zákon se týká pěti milionů domácností. Upravuje jak výrobce, nebo upravuje fungování výrobců elektřiny včetně těch, kteří se zabývají obnovitelnými zdroji. Zvažuji, nebo zvažoval jsem to, že bychom vrátili návrh zákona vládě k přepracování, ale to by se nám stalo, že o něm nebudeme diskutovat. To znamená, to, co je tam upraveno, v podstatě nemá žádný smysl. Teď nebudu říkat výhrady, které může mít regulační úřad sám, ale řeknu výhrady, které by měla mít tato Sněmovna. Vy jste se rozhodli, že dokonce přehlasujete i veto prezidenta k tomuto zákonu. Tak se na vládě jednou dohodněte, co tady bude platit. Jestli ten úřad chceme mít nezávislý, anebo ho chceme mít v nějakém područí. Jestli chcete tímto způsobem postupovat a vyřadit fungující úřad - dobře, ale tak to udělejte čestně s tím, že se podíváte lidem do očí, a ne touto odbočkou, která je podle mého soudu víc než nebezpečná a může nás vést k dalšímu solárnímu tunelu. A já si to nepřeju. Já nechci, aby se to zamítlo nebo vrátilo k přepracování, já chci, aby se na tom pracovalo, protože energetická bezpečnost státu je jednou ze zásadních věcí, kterou má stát pro občany řešit. A přitom musím říct, že došlo k nějakým změnám. Ten zákon nutně potřebujeme. A znovu opakuji, to si opravdu nepřeju.
Kdo je proti? Přítomných poslankyň a poslanců je 148, pro návrh je 88, návrh byl přijat a lhůta na projednání ve výborech byla zkrácena. Otevírám další bod.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda vám předkládá k projednání návrh novely energetického zákona. Jde o rozsáhlou novelu zákona, která zahrnuje také návrhy na úpravy dalších s tím souvisejících zákonů. Již z tohoto výčtu je zřejmé, že se nejedná o jednoduchou předlohu a že jde o vzájemně provázané zákonné předpisy. Impulsem k novelizaci zákona o podporovaných zdrojích energie bylo dále notifikační rozhodnutí Evropské komise ke slučitelnosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s pravidly Evropské unie o veřejné podpoře. V tomto rozhodnutí Evropská komise uvádí podmínky, které musíme respektovat. Toto rozhodnutí se odrazilo v předloženém návrhu úpravou způsobu stanovení platby prostředků určených na podporu obnovitelných zdrojů energie tak, že z dosavadního výpočtu výše platby na podporu obnovitelných zdrojů energie - - závislé na spotřebovaném množství elektřiny se přejde na platbu stanovenou na měsíční bázi pro každé odběrné místo v závislosti na jeho rezervovaném příkonu. Tato změna zároveň pomůže napravit dopad dosavadního způsobu platby na konkurenceschopnost našeho hospodářství, zejména energeticky náročného průmyslu. Dopad na zákazníky s nízkou spotřebou elektřiny, kteří dosud přispívají na podporu obnovitelných zdrojů malými částkami, je eliminován opatřením, které obsahuje návrh zákona o podporovaných zdrojích energie. Toto navrhované opatření znamená, že platby takových zákazníků na podporu obnovitelných zdrojů by ani v budoucnu neměly překročit jejich dosavadní úroveň. Nově se navrhuje zřídit Rada Energetického regulačního úřadu. Návrh věcně vychází z působnosti Rady Českého telekomunikačního úřadu zakotvené v zákoně o elektronických komunikacích. Při projednávání návrhu zákona byla rada i její postavení a působnost podrobena podrobné diskusi včetně jednání Legislativní rady vlády. Změna se dále týká například způsobu stanovení poplatku za činnost Energetického regulačního úřadu. Tento poplatek je v současné době stanoven zákonem v závislosti na množství spotřebované elektřiny a plynu. Princip, že poplatek je příjmem státního rozpočtu kapitoly ERÚ, se nemění. Financování Energetického regulačního úřadu by mělo být zcela pokryto tímto poplatkem. Množství změn zákona bylo vyvoláno novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Projednání a přijetí tohoto návrhu bude mít pozitivní dopad jak na pozici České republiky vůči Evropské komisi, tak na postavení našeho průmyslu vůči jeho mezinárodní konkurenci. Žádám vás proto o podporu a postoupení tohoto vládního návrhu do druhého čtení. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji tři přihlášené s přednostním právem. První je pan předseda Okamura, po něm pan předseda Fiala, po něm pan místopředseda Filip.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tak nám v Úsvitu je nad slunce jasné, že stávající energetický zákon je třeba upravit podle potřeb aktuální praxe. Nicméně předkládaný zákon je podle našeho názoru jen dalším legislativním zmetkem podobným občanskému zákoníku či služebnímu zákonu. Na tom, že je špatný, se shoduje celá odborná veřejnost - energetici, podnikatelé, a dokonce i Energetický regulační úřad.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, po přestávce na jednání klubu Občanské demokratické strany v délce 30 minut budeme pokračovat v našem jednání. S přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Nechci příliš zdržovat, ale dlužím ještě odpověď panu kolegovi Faltýnkovi. Tak já mohu říci, že ho znám ještě déle, že mi lhal pořád. Jaký to má smysl? My jsme tu bohužel svědky toho, kdy ministr vlády České republiky prokazatelně lže Poslanecké sněmovně. Vy říkáte, pane předsedo prostřednictvím předsedajícího: Přestaňme vést tyto plané řeči a pojďme dělat něco pořádného. Ale jak má být práce pořádná, když je postavena na lži? Nebudeme hlasovat pro program této schůze.
Zahájím hlasování o pořadu 20. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování.
Nikde jsem nebyl se žádnými přáteli. Podepsal jsem smlouvu, pane poslanče Kalousku, o transparentním finančním účtu. Takže jsem reprezentoval Českou republiku a nikde jsem nebyl se žádnými přáteli. Takže snad jsem to řekl srozumitelně.
Dovoluji si navrhnout, pane předsedo, abyste pana ministra nenapomínal. On jako ministr vlády má právo obracet se na mě přímo bez prostřednictví předsedajícího. Domníval jsem se, že ano. Dobře, ale v každém případě se mě to nedotýká. Ale středa, čtvrtek, pátek tato Sněmovna zasedala. Pan ministr tady nebyl, protože měl prostě jiné starosti. Někteří z nás víme, jaké. A právě proto teď je svolána ta mimořádná schůze. A je to taková arogance oligarchické moci, že my pro ten program hlasovat nemůžeme, protože to se tady ještě nestalo. A ty trapné výmluvy - byl jsem v úterý v Berlíně, proto jsem tady středa, čtvrtek, pátek nemoh bejt, mám na to fotografie... To opravdu není důstojné vystoupení člena vlády před Poslaneckou sněmovnou.
Teď asi musím přímo, nevím čím prostřednictvím. Tak pokud má vládní koalice nějaký plán, aspoň které dny budou které tisky a které schůze, tak my bychom to rádi věděli, ať se můžeme řádně připravit. Bohužel to nevíme. Očekával jsem, že buď neformálně, nebo na mikrofon někdo řekne, jaká je představa vládní většiny, jak vlastně tento týden budeme pracovat. Tak pokud je nějaká představa, tak nám ji prosím sdělte.
Děkuji za slovo. Byla svolána mimořádná schůze na 14. hodinu. Deset minut po jejím přerušení je svolána ta další schůze. Čili předpoklad je takový, že bychom dnes projednali druhá čtení plus další dva tisky, pokud to bude v našich silách. Takže taková je alespoň moje představa. Ve čtvrtek třetí čtení předpokládám, že bychom asi nemohli absolvovat.
Nezlobte se, pane předsedo, že obtěžuji. Nezlobte se, kolegové. Pan ministr financí říkal, že tady minulý týden nemohl být, protože byl v Berlíně, jednal o daňových únicích. Před pěti minutami jste nám tady, pane ministře, říkal, že jste jednal o daňových podvodech, a proto jste tady nemohl být. Aniž jste si dělal starosti s tím, z jakého důvodu jste se minulý týden omlouval. Proč nám tady - a nejenom nám, ale naším prostřednictvím veřejnosti - neustále a bezostyšně lžete?! Jste snad s těmi daňovými podvodníky v nějakých rodinných vztazích, že jste se kvůli tomu omlouval z rodinných důvodů? Já trvám na tom, co všichni víme, že jste se jel radit se svými kamarády z Petrohradu a neměl jste čas na Poslaneckou sněmovnu! A proto je na tento den svolána Poslanecká sněmovna na mimořádnou schůzi! A proto my pro tento program mimořádné schůze nebudeme hlasovat, protože jsme minimálně za českou veřejnost dotčeni, že prostě máte jiné priority, než jsou vládní návrhy, před Poslaneckou sněmovnou!
Tak já se zase vrátím do té druhé debaty. Pane předsedo Sklenáku prostřednictvím pana předsedy, vaše odpověď mně tedy v žádném případě nestačí. Jestli jste jednal s některými předsedy koaličních klubů nebo se všemi předsedy koaličních klubů, to já fakt nevím. Který den bude která schůze! Vždycky je to předem. Vy to možná víte, my to prostě nevíme. Chceme se řádně připravit. Budou zítra? Budou pozítří? Máme se na to připravit? Nebo to vyřadíme ze schůze? S opozičními skutečně ne.
Zákon se snaží zpolitizovat řízení Energetického regulačního úřadu. Nově má být rada, která ho má kontrolovat, kterou má jmenovat vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu, a zároveň tu chybí jasné konkrétní důvody pro odvolání radních. Podle názoru proto, aby byli radní lehce zmanipulovatelní. Opět se nám tu, stejně jako u služebního zákona, tato koaliční vláda v čele s premiérem Sobotkou snaží v tichosti zlikvidovat nezávislost a převést další úřad do své kompetence. Můžeme přemýšlet nad tím proč. Je tu zřejmě vládní politický úkol, který říká: Musíme dostavět Temelín, abychom to mohli zdůvodnit, a abychom to mohli zdůvodnit, je třeba začít zdražovat elektřinu, a to na politický povel. Jinými slovy, vláda tady chystá další tunel na peněženky občanů. Zlepší se podmínky velkých odběratelů na úkor těch malých. Asi nejzávažnější je připravovaná změna, která se týká příspěvku na obnovitelné zdroje. Rozdíl mezi současným výpočtem příspěvku a nově navrhovaným vypadá tak, že příspěvky na dotování obnovitelných zdrojů energie nebudou odvozeny od výše spotřeby, ale od rezervované kapacity připojení k síti. V současnosti platí všichni odběratelé od majitelů chat po ocelárny jednotnou sazbu. Nově má být výše plateb odvozena od nejvyšší naměřené spotřeby v případě velkoodběratelů a od příkonu hlavního jističe u domácností a ostatních maloodběratelů. Výsledkem změn tak může být omezení motivace k energetickým úsporám. Bohužel i tento klad je ve skutečnosti velký průšvih. Navíc v souvislosti s touto výtkou distributoři varují před zmatkem, protože se může stát, že jeden odběratel bude mít platné smlouvy s několika dodavateli naráz. Další výtka, ale to je spíše už jenom dokreslení stavu, je, že díky odporu Energetického regulačního úřadu se v zákoně změnila pasáž, která kladla Energetickému regulačnímu úřadu za povinnost, aby dohlížel na to, aby byly energetické firmy finančně stabilní, tedy přeloženo srozumitelně do češtiny, Energetický regulační úřad se měl starat o to, aby soukromé firmy měly zisky a nedostávaly se do ztrát. Tato pasáž tedy opravdu vzbuzuje celou řadu otazníků, byť byla následně po protestech Energetického regulačního úřadu z tohoto zákona odstraněna, nicméně můžeme se jenom dohadovat, proč tam taková pasáž vůbec byla začleněna nebo pro koho tento zákon tedy má minimálně v této pasáži vlastně sloužit. Ono by stačilo našim občanům život zlevnit, či alespoň nezdražovat. Tím spíš, když změny vedou k tomu, že jsou chudí chudší a bohatí bohatší, a to nejen díky šikovně prolobbovaným zákonům. Hnutí Úsvit tedy navrhuje, a dávám tento návrh, aby byl tento zákon vrácen vládě k dopracování tak, aby vyhovoval potřebám naší země a jejích občanů. Dále dodávám, že spotřeba primární energie, jenom upřesňuji, se dá rozdělit přibližně na tři stejné části. Je to výroba tepla, výroba elektřiny a pohonné hmoty. Všechny tyto sektory, všechny tyto části mají obrovský potenciál úspor. Úspor, které mají ve své většině záporné náklady a zvyšují konkurenceschopnost, bezpečnost a stabilitu ekonomiky. A nejsou to malá čísla. Nechápu tedy, proč Pačesova energetická koncepce předpokládá růst spotřeby o desítky procent.
Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážený pane předsedající. V brzké době bude Poslanecká sněmovna projednávat vládní novelu o podmínkách podnikání v energetických odvětvích. Vláda v této novele aplikuje do našeho právního řádu celou řadu pokynů, které nám opět přišly z Bruselu, a my tuto příležitost považujeme za zásadní proto, abychom vládě položili otázky, které zajímají nás a které zajímají hlavně naše občany. Řekněte, proč minulá aplikace příkazu z Bruselu v českých podmínkách skončila tak, že na našich polích místo zemědělské produkce vyrostly solární megatunely a celý národ dodnes ze svých kapes dotuje toto kalné podnikání několika málo vyvolených. České podniky za stejný rok zaplatily dokonce 22 miliard. A pak se bavme o nějaké konkurenceschopnosti českého hospodářství. Stále je zde vláda Bohuslava Sobotky pouze krátce. Stále lze doufat, že k zásadním zlepšením v klíčových otázkách týkajících se každodenního života našich občanů brzy dojde. My se však hodláme ptát, kdy konečně existenční a provozní náklady pro naše domácnosti a firmy začnou být adekvátní a hlavně adekvátní příjmům českého občana.
Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.
Do zákona o spotřebních daních se navrhují dva hlavní okruhy změn související se zamezením zneužívání a obcházení daňových předpisů a vedoucí ke zlepšení efektivity výběru daní. Druhou hlavní změnou je zavedení registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji. Účelem tohoto opatření je zamezit daňovým podvodům souvisejícím s ilegálním přimícháváním nezdaněných zvláštních minerálních olejů do pohonných hmot, zejména do motorové nafty. Součástí této řádné novely je rovněž změna zákona o povinném značení lihu. Zavádí se též další pásmo kauce pro velmi malé subjekty. Tato řádná novela byla v prvním čtení projednána dne 23. září 2014 na 17. schůzi Poslanecké sněmovny, přikázána k projednání rozpočtovému výboru.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru.
Děkuji za slovo. Poslanecké sněmovně tento návrh schválit bez připomínek.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
Otvírám obecnou rozpravu, do které jako první je přihlášen pan poslanec Petr Adam. Děkuji panu poslanci Adamovi. Dalším žádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Martin Lank.
Dovolte mi, abych i já vám představil náš nový pozměňovací návrh, který v podstatě přináší další transparentnost a protikorupční opatření.
Předkládaný vládní návrh obsahuje pouze dvě změny spíše technického charakteru. Nadále bude Cenový věstník přístupný v digitální podobě na portálu veřejné správy. Jedná se o praxi, která byla užívána i v minulosti. V rámci jeho projednávání byly přijaty dva pozměňovací návrhy, se kterými se ztotožňuji. Doporučuji proto schválení vládního návrhu zákona ve znění zahrnujícím tyto návrhy.
Dobrý večer, dámy a pánové. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem právě učinil. Děkuji za slovo.
V tento moment neeviduji nikoho, kdo by do ní byl přihlášen. Táži se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě.